Už minulé volební období byla snaha pomoci podnikatelům. Nepochybuji o tom, že změny budou určitě pro naše občany a drobné podnikatele přínosné.
Je zde faktická poznámka pana poslance Raise, potom pan poslanec Fiala.
Na druhou stranu si myslím, že to je mimořádně aktuální problematika, kterou bychom měli řešit, a souhlasím s tím, co tady říkal pan poslanec Dolejš, abychom na tom dál popracovali, a jako člen rozpočtového výboru se samozřejmě k tomuto hlásím a myslím si, že bychom na tom mohli najít společnou řeč, protože je potřeba živnostníkům samozřejmě pomoct.
Děkuji, pane předsedo. Kde je ta pomoc českým podnikatelům, živnostníkům? Proběhla spousta očistných konferencí různých stran, politických subjektů, ale žádná náprava na obzoru!
Nyní má slovo pan poslanec Klaška, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.
Příčina je jinde. Takže možná tudy povede více cesta.
Já chci jenom reagovat na kolegu, který vystupoval přede mnou. Má naprostou pravdu. Tím problémem je druhotná platební neschopnost. Pan kolega to řekl úplně přesně.
Čili vláda je připravena si tento problém uvědomit a je připravena formulovat konkrétní nástroje, zejména v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, aby ho pomohla řešit. A poslední poznámka k tomu, co zde naznačil ve svém vystoupení pan poslanec Kalousek. Já si pamatuji příběh sKarty, kterou si Ministerstvo práce a sociálních věcí zabývalo, zavedlo ji a pak ji samo muselo zrušit. Já si vzpomínám na problém informačních systémů, které zcela paralyzovaly fungování úřadu práce. Já si vzpomínám na to, jak pan Drábek propustil stovky lidí na úřadech práce, aby je pak následující vláda musela přijímat, aby vůbec úřady práce zvládly svoji základní agendu. To mi nepřipadá jako rozjeté reformy. To mi nepřipadá jako promyšlený plán na vytváření nových pracovních příležitostí. Takto to nebylo. A taky se chci zeptat na jednu věc. Já myslím, že je důležité, abychom si na ni odpověděli. Já se ptám, od kdy hospodářská recese vytváří nová pracovní místa. To, co tady předváděla Nečasova vláda, to byla politika, která nás zavedla do rok a půl trvající hospodářské recese, a v recesi pracovní místa zanikají.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní a pánové, já si myslím, že není v rozporu to, co jsem tady navrhoval, a to, co požaduje pan kolega předseda Kalousek, protože ten návrh zněl mimo možností taky o postupech řešení té situaci, kdy se tedy jednalo i o postupech řešení té situace v nezaměstnanosti a potom v diskusi. Situace okolo nezaměstnanosti je natolik závažná, že bych tady chtěl nabídnout ještě jednu možnost.
Děkuji.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte i mně říct několik slov na téma nezaměstnanost. Já bych chtěl vyzvat prostřednictvím pana předsedajícího pana předsedu poslaneckého klubu TOP 09 pana Kalouska, aby se nesnažil omlouvat selhání hospodářské politiky jeho a Nečasovy vlády tím, že se budou upravovat čísla. Že když nám to nevyjde, tak to nějak omluvíme. Já bych chtěl říct, že tato země původně používala vlastní metodiku na měření nezaměstnanosti. My jsme přešli na metodiku ILO, čili Mezinárodní organizace práce, takže to, co vypadává ze statistického úřadu, je plně srovnatelné se zeměmi Evropské unie. Není to pravda.
Takhle prostě ten svět nefunguje. To jsem jenom reagoval na emotivní vystoupení pana premiéra. Já jsem se nechtěl schovávat za evropskou statistiku. Já jsem se na ni ani nechtěl odvolávat, ani jsem nás nechtěl konejšit. Já myslím, že všichni chápeme nezaměstnanost jako vážný problém a všichni bychom si přáli, aby každý skutečně nezaměstnaný si každý také tu práci skutečně hledal. To číslo se zvyšuje. To číslo je vyšší než 200 tisíc a to neokecáte.
Pokud jsem si tedy mohl přečíst toto jedno z těch základních důvodů vlády, které vedou k nesouhlasu s tímto návrhem zákona, tak si myslím, že to je další inspirativní materiál do pořadu Jistě, pane ministře, či premiére, pokud by takovýto pořad měl tedy další pokračování. Upozorňuji, že ten výčet je demonstrativní a že by měl být především rozveden pozdější soudní praxí.
Dobrý večer, dámy a pánové. Pan předkladatel v zásadě řekl všechno podstatné, takže já možná jenom některé věci pro jistotu zopakuji. Určitě souhlasím s některými stanovisky vlády, myslím si, že je potřeba ještě o některých bodech jednat, že například ten rozdíl mezi běžnými úředníky a soudci by nebyl spravedlivý, nicméně principiálně s tímto zákonem souhlasím. Pokud se dobře pamatuji, tak je vymáhána jenom nějaká jednotka procent škod, které jsou způsobeny nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím.
Děkuji panu zpravodaji Janu Chvojkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Radek Vondráček.
Pane předsedající, děkuju za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváme se k tomuto návrhu, který je svou podstatou velmi stručný a jednoduchý. Pokusím se být také stručný a jednoduše přednést svoje stanovisko. Já se názorově nacházím mezi stanoviskem vlády a stanoviskem předkladatelů. Dostáváme se tady jakoby od jednoho mantinelu k druhému. Já souhlasím s tím, že situace je tristní, že se státe nestará o své peníze a že nejsou vymáhány regresivním způsobem tyto nároky. Existuje jakási falešná solidarita mezi státními úředníky a určitě si tato problematika zaslouží řešení. Nejsem zcela přesvědčený o tom, že rigidní pravidlo o tom, že stát je povinen za každé situace vymáhat tuto škodu, nepovede zase k nějakým negativním jevům. Ze strany předkladatelů byl možná trochu zlehčen případný psychologický dopad. Představte si, že nad každým tím úředníkem skutečně bude viset ten Damoklův meč. Je zde samozřejmě nějaký demonstrativní výčet, za jakých okolností by toto pravidlo uplatněno nebylo. Nebudu zdržovat.
Děkuji panu poslanci Radku Vondráčkovi.
Byl bych rád, kdyby pan předkladatel mi k tomu mohl dát nějaký výklad, jestli to vnímám správně a jestli si uvědomuje, že může tady být určitý problém. Stát má být k tomuto vymáhání přímo zavázán. To už tady zaznělo. Do této chvíle mohl vymáhat škodu, ale za všech vlád, které tady byly, to nikdo - ten stát - nedělal, nebo nejsem si toho vědom, a proto bych rád věděl, jestli po změně zákona, kdyby vymáhat musel, ale podle navrhované změny - nejsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele.
Je to výsledek nějakého konsensu, kam jsme se za toho dva a půl roku dostali, čímž neříkám, že jsme se dostali na konec. Můžeme to propustit do druhého čtení a snažit se dostat to na takový konec, abychom s tím byli všichni spokojeni.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jiří Zlatuška. Děkuji panu poslanci. Dále se přihlásil do rozpravy pan poslanec Miroslav Kalousek.
Pravděpodobně na vysílači, omlouvám se za malé pedagogické nadání. Tak ještě jednou. Ono se také nic strašného nestane. On se prostě zvýší strukturální deficit. To se bohužel v historii této země několikrát stalo, slunce vyšlo a chleba se pekl. Vyšleme jako Česká republika o sobě zprávu, že končíme s usilovnou konsolidací veřejných rozpočtů a nastolujeme opačnou cestu neustále většího a většího utrácení. Protože samozřejmě za několik let už by to strašné bylo a vy s tím počítáte i za těch několik let.
Prosím, pane poslanče.
Jinak se omlouvám za to, že jsem tedy mluvil silně. No, pan bývalý ministr nás obviňuje neustále, že my nechceme být rozpočtově odpovědní. Chci ho znovu odkázat na koaliční smlouvu, kde ten závazek rozpočtové odpovědnosti je. Komise byla v roce 2012, pokud si dobře pamatuji.
Děkuji panu poslanci Votavovi. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Miroslav Kalousek.
Já to nijak nehájím, protože je mi skutečně zřejmé, že to nechcete. Pokud byste to opravdu chtěli a chtěli byste to předložit, je škoda dva a půl roku práce, nicméně jsme připraveni se i k té nové předloze, kterou předloží kdokoliv, připojit a snažit se společně s vámi, aby fiskální ústava byla schválena, protože tam je ten - já začnu křičet, jinak je nepřeřvu tamhle Seďu a Zavadila - protože tam je právě ten rozpor mezi slovy a činy. Já samozřejmě vím, že říkáte, že chcete být rozpočtově odpovědní a kde chcete udržet deficity a že chcete šetřit a jak se chcete chovat. Ale zatím všechny kroky, které jste učinili, kolegové, jsou v přímém rozporu s těmito deklaracemi. A dnešní hlasování o finanční ústavě bude dalším takovým krokem. A vaše projednávání rozpočtu na rok 2015, pokud budete chtít naplnit programové prohlášení vlády, bude dalším takovým krokem.
Zpravodaj nevzal svoji zpravodajskou zprávu šmahem.
Když se na to podíváme, co dělali předlistopadoví komunisti.
Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi.
Mám takovou prosbu a současně určitý protest. Teď nesměřuji pouze ke KSČM, ale všeobecně.
Nyní ještě pan kolega Josef Hájek s faktickou poznámkou a potom pan poslanec Kučera.
Já se ještě omlouvám, já jsem sliboval, že do toho nedám emoce, ale já to neumím.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v poslední době se množí snahy o falzifikaci naší historie, a to zejména ze strany KSČM. Už jen z projevů mých komunistických předřečníků doslova běhá mráz po zádech. Vyslovil to v souvislosti se smrtí zrádce Vasila Biĺaka, který byl autorem zvacího dopisu Leonidu Brežněvovi. Zrušení lustračního zákona by nebylo jen pouhým formálním aktem, ale byla by to ve skutečnosti další rehabilitace zločineckého komunistického režimu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jestli dovolíte, přece jen promluvím. Byla to doba pokřivená a pamatuji si ji jako dítě. Počet žádostí o lustrační osvědčení se nyní ročně pohybuje v tisících a počet negativních osvědčení ve stovkách. Znamená to, že v důsledku lustračních zákonů, pokud by byly zůstaly platné, bude zamezen přístup do některých vybraných funkcí ve státní správě ročně pouze několika stovkám lidí.
Je skutečně rozdíl mezi tím, jestli se obracíte pouze na veřejný dluh, ať už ho odstropujete jakkoli. To znamená, ta šedesátka je horní mez. A jestli se současná či budoucí vlády nechtějí dostat do určité politické pasti, tak je logické, že se snaží ty hranice trochu posouvat. To, co říkám, už naznačuje, kam se chci dostat. Pro nás to není prestižní věc. My chceme, aby to fungovalo. Ale že je to věcí nás všech, a tudíž by nebylo dobré zabít iniciativu, která tady je. Protože je sloučená debata ke třem tiskům, tak v logice toho, že jsou ty tisky spojené, tak k těm dalším tiskům bych to formuloval podmíněně. Ale pokud by v prvním tisku vyšla varianta vrácení k přepracování, tak s touto podmínkou bych to doporučil i k těm tiskům ostatním. Jedna z výhrad byla k pozici a kompetence Národní rozpočtové rady, aby to zkrátka nebyla nějaká nezodpovědná trafika, která snižuje význam politického rozhodování nad veřejnými rozpočty. Připomínám, že se tento institut dostává za rámec toho, co by nám ukládala evropská norma, tedy fiskální kompakt. Další, a to je možná ještě důležitější prvek, je, že by vláda měla mít do budoucna možnost určitých fiskálních impulsů. Já vím, že se třeba koncepčně tady nemusíme dohodnout, že funkce fiskální politiky pravice a levice vidí různě. V tom asi má kus pravdy. Ale je třeba také vnímat, že ty jednotlivé segmenty mají zcela specifickou roli, specifické právní postavení. A mimochodem i z toho důvodu v tehdejším návrhu a tuším, že je to i v tomto, byly ty segmenty nikoliv definitivně, ale dočasně vyňaty v tom smyslu, že účinnost tohoto zákona ve vztahu k územním samosprávním celkům byla odložena tehdy o čtyři roky. Dotknu se jiného segmentu, který jsme tehdy také zvedli, a požadovali trochu jiné řešení, a to jsou ty zdravotní pojišťovny. Samozřejmě že těch 200 mld., které se točí ve veřejném zdravotním pojištění, jsou významné peníze. Ale zdravotní pojišťovny, zejména tedy veřejná zdravotní pojišťovna, plní určité specifické ústavní funkce. Teď jsem to trošku možná hyperbolou přecenil, ale to riziko dopadu toho nespecifického režimu na tento segment veřejných financí tady nepochybně je. Tím se dostávám k závěru, ve kterém bych zopakoval, že naším přístupem není vyhýbat se ústavní rozpočtové odpovědnosti.
Pouze připomínám, že stejný návrh podala v minulém funkčním období pravicová Nečasova vláda a již tehdy jsem upozornil na skutečnost, že je to jeden z nejhorších návrhů, které tehdejší vládní koalice předložila, a to zejména z pohledu na vymahatelnost práva, kontrolu jeho uplatňování a zasahování do pravomocí samosprávy. Prosím vás, žádný zákon, ani ústavní, tohle přece zajistit nemůže. A opravdu mi připadá zvláštní, že si to myslí strany hlásící se k pravicovým myšlenkám. Já bych doplnil, že návrh zákona odhaduje pouze náklady na zřízení Národní rozpočtové rady ve výši 50 milionů korun ročně. Ptám se: Kde je v návrhu zákona hodnocení dopadů regulace na veřejné rozpočty a hodnocení dopadů na korupci?
Finanční prostředky jsou uvolňovány poslaneckým klubům měsíčně. Je třeba říci, že Kancelář Poslanecké sněmovny, která spravuje rozpočet Poslanecké sněmovny, má také ve své rozpočtové kapitole zahrnuty i veškeré příjmy a výdaje právě související s příspěvky k úhradě nákladů jednotlivých poslaneckých klubů. Tímto jsem také splnil svoji povinnost danou organizačním výborem.
Ptám se, kdo se do ní hlásí. Výborně. Zeptám se, zda jsou další přihlášky do podrobné rozpravy. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Ještě než pokročíme, tak je zde změna omluvy paní poslankyně Maxové. Omlouvá se již od 17 hodin. Předložený návrh z pověření vlády uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím pana poslance Humla, aby umožnil panu ministrovi přístup k řečnickému pultu. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona, kterým se mění zákon o volbách do Evropského parlamentu a některé další zákony, zde byl již představen při jeho projednávání v prvém čtení. Návrh zákona reaguje především na přijetí směrnice Evropské unie týkající se pravidel pro výkon práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu. Vytvářejí se lepší podmínky pro kandidaturu ve volbách do Evropského parlamentu pro občany Unie, kteří se rozhodnou kandidovat v jiném než domovském členském státě. Odstraňuje se povinnost kandidáta, aby v členském státě bydliště společně s kandidátní listinou předložil potvrzení od domovského členského státu, že nebyl zbaven práva být volen nebo že taková volební nezpůsobilost není příslušnému orgánu známa. Tato povinnost se nyní nahrazuje čestným prohlášením kandidáta, že nebyl zbaven práva být volen. V případě, že informace od členského státu původu kandidáta popírá čestné prohlášení, musí členský stát bydliště... pro zjištění bydliště učinit veškeré kroky, aby mu zabránil v kandidatuře (?), popřípadě ve zvolení nebo výkonu mandátu. Vzhledem k tomuto, že směrnice měla být do právních řádů členských států transponována do 28. ledna 2014, a s ohledem na skutečnost, že podle navrhované právní úpravy by měly proběhnout již volby do Evropského parlamentu v květnu tohoto roku, je třeba, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti co možná nejdříve. Poslanecké sněmovně na zkrácení lhůty pro zahájení třetího čtení návrhu, a to do 48 hodin.
Děkuji, pane předsedo.
Ptám se, zda jsou do ní nějaké přihlášky. Není tomu tak.
Děkuji, pane předsedající.
Zeptám se, zda jsou další přihlášky do podrobné rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, popřípadě pana zpravodaje, zda chtějí závěrečná slova. Kdo je proti tomuto návrhu? Končím druhé čtení tohoto návrhu. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Radim Fiala.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych požádat váženou Sněmovnu o zařazení dvou nových bodů na program této schůze. Pokud se bude hlasovat o zařazení těchto dvou bodů, pak bych prosil druhé čtení pevně zařadit na dnešek po již pevně zařazených bodech a třetí čtení na konec bloku třetích čtení.
Bude zde námitka proti jednomu hlasování o návrhu z grémia, nebo můžeme návrh z grémia odhlasovat jedním hlasováním? Ptám se, kdo souhlasí s návrhem z grémia, tak jak jsem jej přečetl, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Přihlášeno je 181, pro 169, proti nebyl nikdo. Nechám hlasovat o zařazení nového bodu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Pan poslanec Šincl, bod 35, což je živnostenský zákon, pokud se nepletu, chce pevně zařadit na dnešek za pevně zařazené body. Tento návrh byl přijat. Je zde námitka proti společnému hlasování? Kdo je proti tomuto návrhu? Tím jsme se dle mého názoru vypořádali se všemi připomínkami k pořadu schůze. Ještě mám zde přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD pana předsedy Sklenáka.
Po zkušenostech z minulého týdne nebudu váhat a už v tuto chvíli jménem poslaneckých klubů ČSSD, KDU-ČSL a ANO 2011 navrhuji, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. i po 21. hodině.
Kdo je proti tomuto návrhu?
Mrzelo by mne, kdyby zůstalo zatajeno, abych vám prozradil, že mě pan poslanec Sklenák o chvíli předběhl.
Otevírám bod číslo Prosím pověřeného člena organizačního výboru pana poslance Václava Votavu, aby tento dokument uvedl.
Období, kdy stranická knížka znamenala víc než vzdělání a erudice. To je období, do kterého já se nechci vracet. A rovnou zde říkám, že raději budu žít a učit se svobodě v této nedokonalé době, než se vrátit a ohnout šíji pod otroctví komunismu! Tak to je a znovu říkám, že komunistický režim byl zločinný a je třeba to říkat našim dětem.
S faktickou mám přihlášeného pana poslance Kováčika. Prosím, pane poslanče.
Bude to velmi krátká faktická. Rád bych upřesnil. Ta slova klasika neznějí za socialismu se špatně nežilo, ale za komunismu se špatně nežilo.